Těch přiznaných příspěvků na mobilitu lidem z pobytových zařízeních jsou v řádech desítek a jenom v řádech stovek je mnoho pobytových zařízení sociálních služeb. Takže já se moc přimlouvám k tomu, abyste se ztotožnili s doporučením výboru pro sociální politiku, který doporučuje tento náš senátní návrh schválit, a moc vám děkuji.
Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Takže mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Připomínám, že jsme v prvém čtení v přerušeném bodu.
Je to návrh, který by konečně zajistil, že do našich dozorčích rad státních podniků by byli nominováni lidé transparentním postupem. Je to tedy návrh proti politickým trafikám. Chtěl bych vás všechny požádat o jeho podporu. Dnes tedy máme jinou vládu a předseda vlády opět není přítomen. Jednak jsem se ptal, jak je to s tím panem Krejsou, což je tedy jiný člověk, než je poslanec Poslanecké sněmovny. Je to poradce pana předsedy Filipa a sedí v dozorčí radě České pošty a údajně má 160 tis. korun měsíčně. Tak to mi přišlo docela zvláštní a chtěl jsem se zeptat na vysvětlení, kolik takových členů nebo nominantů KSČM v těch dozorčích radách dneska sedí. A pak jsem se ptal ještě na jednu otázku, a to jak jsou upraveny ty koaliční dohody mezi hnutím ANO a KSČM. Bohužel ani na jednu z těchto otázek pan premiér neodpověděl. Z dnešní rozpravy k nominačnímu zákonu utekl, takže já z toho mám spíš pocit, že si na toho bojovníka proti korupci jenom hraje, a když se skutečně má hlasovat o těch podstatných návrzích zákonů, které by zavedly konečně průhledné obsazování dozorčích rad, tak tady není. Myslím si, že to je pozitivní věc, která pomůže v boji proti korupci. Tak to mi přijde, že tady trošku popíráme ten jednací řád Poslanecké sněmovny.
Upozorňuji, že jsme mimo rozpravu, jsme před hlasováním, takže těžko mohu dát někomu jinému než tomu, kdo má přednostní právo, slovo. Pane předsedo, máte slovo.
Já se moc omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího. Žádná koaliční smlouva mezi ANO a KSČM není. Je koaliční smlouva mezi ANO a ČSSD.
Z mé zkušenosti nejčastější nebezpečí za volantem je v reálu únava, která je de facto nepostižitelná, kromě samozřejmě té formulky, kterou v zákoně máme, o tom, že řidič musí být způsobilý. Lidé, kteří jsou unavení tak, že by neměli řídit, si to mnohdy neuvědomují.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom pár poznámek. Jenom bych tady rád reagoval na svého předřečníka.
Naskočila mi tady ještě jedna faktická poznámka. Pan poslanec Bartoň.
Srovnávání se silniční dopravou považuji za úplně scestné. Jedná se o vodu, jedná se o bezmotorová plavidla.
Tak prosím, pane ministře, faktickou.
Jenom úplně faktická věc. I plavec na přehradě, který plave mimo bójky, je účastníkem plavebního provozu. Nezlobte se na mě, ale to je pravda. A to v zákonech je.
Nyní jsme tedy vyčerpali všechny přihlášky.
Já poděkuji za rozpravu, která byla mimořádně dlouhá. Z rozpravy jsem vnímal minimálně poznámku pana poslance Foldyny na zlepšení současného návrhu za relevantní. Primárně mi jde o vodáky, určitě se můžeme bavit o tom, že budou vyjmuté trasy, kde je velká lodní doprava. Závěrem bych také chtěl říct, že rozhodně nenabádám k pití alkoholu na vodě. Ohrožení pro ostatní je řešeno v jiných předpisech. Ano, to jsem tenkrát věděl, a stejně jsem ho požil.
Byla velice složitá. Já vám dám jenom takový příklad. Přednedávnem šel v televizi film Špunti na vodě. Je tam záběr, že si dali k obědu pivo.
Nyní už nezbývá, než abychom přistoupili k hlasování. Já tedy svolám poslance z předsálí. Vidím taky žádost o odhlášení, takže vás zároveň všechny odhlásím. Pro jistotu ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Postoupíme tedy dále.
Já si myslím, že všichni dobře víme, že žádný zákaz pro starosty tady neprosadíme. To samozřejmě nikdy Senát neschválí, my ho budeme pak nějak složitě přehlasovávat. Já si vůbec nedovedu představit, že bychom zakazovali starostům, aby tady působili. Když je jich tady rozumný počet a když to dělají jako, řekněme, menší část toho svého úvazku, tak s tím absolutně nemám problém. Protože ta základní myšlenka přece je velmi jednoduchá. To si myslím, že je zcela správně. To, co je špatně, je, když má několik těch uvolněných funkcí, to znamená víc těch plných úvazků vedle sebe. A bohužel někteří lidé tady jsou. A není to jenom ANO. Jsou to i starostové. To fyzicky je velmi těžké zvládat.
Takže to jsou ty strany, řekněme si na rovinu, které chtějí kumulovat odměny z daní daňových poplatníků a při kumulaci funkcí. Takže já si myslím, že to je prostě špatně. Já to tady radši pojmenovávám, aby všichni věděli, kdo je kdo a jak na tom je, a aby si to mohli vyhodnotit.
Tak já děkuji. Tím jsme snad přednostní práva ukončili. A já otevírám bod číslo prvé čtení
Už jsem se obával, že se na tento sněmovní tisk nedostane. Ale pojďme k tomu, o co se jedná. Předkládáme novelu zákoníku práce, která se dotýká jediné věci, a to je platu, respektive příplatku pedagogických pracovníků.
Já vím, že debata byla vzrušená a ne všichni mohli vystoupit. Ale teď již probíráme jiný tisk a já bych chtěl poprosit všechny, kteří probírají něco jiného než současný tisk, aby ztišili své hlasy nebo se přesunuli mimo.
Jako pedagog jsem vždycky mlčel a čekal, až se žáci zklidní, ale vím, že tady nejsem za katedrou. Předkládáme úpravu příplatku pedagogických pracovníků, kterou bychom rádi po zkušenosti z minulého volebního období zapracovali do zákoníku práce. Pokud jde o příplatek za výkon specializovaných činností, tak ten je určen v § 133 zákoníku práce už dnes, a sice ve výši tisíc až dva tisíce korun měsíčně. Výkon specializovaných činností si vyžádá - vycházíme z jakéhosi vnitřního průzkumu, týká se to jak těch činností specializovaných, tak potom činnosti třídního učitele - v průměru cirka 20 hodin práce měsíčně navíc.
Já bych znovu chtěl poprosit všechny kolegy ve sněmovně, aby se zklidnili nebo svá jednání přesunuli do kuloárů.
My proto navrhujeme, aby byl specializační příplatek navýšen na 2 500 až 3 500 korun měsíčně podle rozhodnutí ředitele školy, což přepočteno na hodinu práce znamená 125 až 175 korun. Ano, to není ani dnes průměrný hodinový plat učitele, aby bylo zřejmo a jasno. Navýšení tohoto příplatku mimochodem Poslanecká sněmovna v minulosti už odhlasovala ve třetím čtení v rámci komplexní novely zákona o pedagogických pracovnících. Senát odhlasoval pozměňovací návrh senátora Zdeňka Papouška. Nakonec ale nebyla ta senátní verze zde v Poslanecké sněmovně schválena. Považujeme za nevhodné spojovat novelizaci zákoníku práce s novelizací zákona o pedagogických pracovnících, a proto předkládáme samostatně novelu čistě zákoníku práce. Tolik tedy příplatek za výkon specializovaných činností. Druhá část se věnuje příplatku za výkon práce třídního učitele. Ta v současnosti není součástí zákoníku práce. Zase lze velmi jednoduše na základě průzkumu na školách, a kdo jste pedagogové, učitelé či ředitelé, tak to můžete potvrdit, že činnost třídních učitelů, pokud je vykonávána s plnou zodpovědností a vážností, tak není jednoduchá, a v průměru nám vyšlo opět cirka těch 20 hodin měsíčně. Pokud budeme pracovat s touto průměrnou časovou náročností 20 hodin, tak přepočteno na hodinu obdrží dnes třídní učitel, pokud je na té nejnižší hranici, 20 korun na hodinu.
Kdo je proti zamítnutí? Návrh na zamítnutí byl přijat.
Ono, přátelé, i kdybychom s tím návrhem souhlasili, tak dneska máme 27. června. Ten legislativní proces trvá nějakou dobu. Teď to logiku nemá.
Zákon o vnitrozemské plavbě. Čímž jsme definovali hlavně vodáky. Celý zákon je zaměřen především na vodáky. Pravděpodobně se bude týkat i šlapadel a rybářských loděk. Jedná se o malá plavidla, která nemají strojní pohon, což je důležité. V zákoně již existují malá plavidla, kde je povolen strojní pohon do 4 kW. Ani těm jsme to nechtěli povolit. I nadále zůstávají v platnosti další předpisy, jak už v zákonu o vnitrozemské plavbě, tak v dalších zákonech. Jako příklad mohu uvést, že i nadále v zákonu o vnitrozemské plavbě bude zachována povinnost vůdce plavidla zajistit bezpečnost osob na plavidle a ostatních účastníků plavebního provozu. Takže i nadále platí, že pokud dojde k nějakému chování na vodě, tak plavební správa, případně policista má právo vykázat dotyčného z vody ven. Zatímco zákon o vnitrozemské plavbě nastoluje nulovou toleranci, tak obecný předpis již posuzuje, nakolik je člověk ovlivněn alkoholem. Ostatně to v současné době posuzuje policie již nyní. Již nyní, pokud uděluje pokutu za požití alkoholu na vodě, tak posuzuje, nakolik dané chování bylo závažné, nakolik ohrožovalo ostatní.
Té zákonné úpravě jednoznačně nerozumíme. Znovu říkám, my usilujeme pouze o to, aby mohli i tito vysocí státní úředníci zastávat v krajské úrovni neuvolněné posty. Samozřejmě že i zastupitelská funkce v rámci krajského zastupitelstva jistě důležitou funkcí je, ale je to stále funkce neuvolněná a na této praxi bychom rozhodně nic měnit nechtěli. Stále se bavíme o té neuvolněnosti. Další záležitost, paradoxní, v tom systému. Vnímám, že tady asi je většinový odpor proti tomu, aby daný zákonný návrh prošel dále. A my tady upozorňujeme na ten rozpor. V případě krajských zastupitelstev to možné není.
Omlouvám se, ale nesystémové to je teď. Zcela jednoduše. Tak je to teď. Je to nesmyslné a hloupé. Sladíme jenom něco do logického rámce. Prostě sladíme zákon o zastupitelstvech obcí, volbách do zastupitelstev obcí, krajů a služební zákon.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Hlásíte se do obecné rozpravy? S faktickou poznámkou.
Čili třeba obecní strážník, včetně třeba velitele nebo ředitele obecní policie.
Pane poslanče, váš čas pro faktickou poznámku je pryč. Další faktická poznámka, s ní vystoupí pan poslanec Luzar.
Děkuji za slovo. Bohužel se to projevovalo, ty animozity a vazby, které probíhaly. Projevovalo se to reálně v tom, když se přidělovaly investice na opravy, kdy prosazovali své zájmy oproti zájmům, protože tam byli, byli při tom rozhodování. Čili vítám tento návrh, který tady je, ale ne v podobě krajů, ale naopak bych viděl zpřísnění zákona o obcích a vyloučil tuto komplikaci, která je jistě komplikací, ze zákona o obcích, tak, jak je to děláno v zákoně o krajích. Děkuji.
Do obecné rozpravy se přihlásil pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající.
Je nepochybné, že vznikající nová menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD podporuje jako svou základní prioritu zvyšování ohodnocení učitelů, ale také neučitelů v našich školách.
Já děkuji.
Tak nám nevykládejte něco o tom, že tady slibujeme těšínská jablíčka! Já si myslím, že ty platy se zvyšují, je to evidentní.
Také děkuji.
Dobré odpoledne. Já si myslím, že důležité jsou výsledky. Můžeme tady plkat, paní kolegyně, jak dlouho chceme, ale vy jste přece byli ve vládě, pokud se nepletu. Tak se podívejme, kdo a jak, která vláda těm učitelům přidala. A minulá koaliční vláda přidávala a tato vláda také přidává. A ta statistika je velmi jednoduchá. A zeptejte se taky těch učitelů.
Já také děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Pekarovou. Prosím, paní poslankyně.
K oběma předřečníkům prostřednictvím předsedajícího. Já se na vás strašně těším, až přijde ekonomická recese, až přijde krize, co budete dělat, jak to bude fungovat. Vy to moc dobře víte, pánové. A opravdu věřím, že už teď v tom rozpočtu, který plánujete se sekerou, máte i nějaké rezervy.
Já děkuji. Nyní pan poslanec Vondrák, poté pan poslanec Faltýnek, poté pan poslanec Rais s faktickými poznámkami.
A do školství přidalo. Takže prosím nesrovnávejme tady tupé šetření s jakousi koncepcí podpory financování školství!
Také děkuji.
Když jsme u těch čísel, já už bohužel to nosím v hlavě. To vy velmi dobře víte. A to také velmi dobře víte. Tak buďme prosím, objektivní, přátelé.
Dobrý den. Já jsem nechtěl vystupovat vůbec, ale kolegyně mě k tomu trošku taky donutila. Rok 2008, kdy byla krize, tak jak se to řešilo?
Já také děkuji. Dvě minuty, paní poslankyně.
Dobrý večer. Děkuji, pane místopředsedo. A víte, možná je mezi naší bývalou vládou a tou vaší současnou vládou jeden podstatný rozdíl. Asi jsme uměli lépe plánovat.
Já také děkuji.
Snad ještě k panu předsedovi Faltýnkovi vaším prostřednictvím. Jinak ke kolegovi Vondrákovi vaším prostřednictvím. Kdyby ten zákon nic neměnil, tak se nepředkládá. Ale on skutečně mění tu situaci ve prospěch lidí, kteří jsou třídními učiteli. Myslím, že v tom se shodneme napříč politickým spektrem, a to je jedna z věcí, kterou tento návrh řeší. Já bych to ještě vrátil ke stanovisku vlády.
Jestli skutečně je to nějaký problém, který máme řešit.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem si to ověřil teď u předkladatele, tady ta novela, tam se jedná pouze o bezmotorová plavidla, to znamená plavidla, která jsou poháněna buď pádlem, nebo šlapadlem. A druhá věc, představte si, dneska už není tak běžné, že by jezdily kánoe, jezdí rafty. A pak třeba jednou na chvíli vezme do ruky pádlo a podle tohoto zákona by... Já vím, je to absurdní. Samozřejmě, můžeme se tomu smát, ale byl by pokutován pokutou až do výše 100 tisíc korun. Říkám, nezamítejme ten zákon, pusťme ho dál, bavme se o tom a dobře, ve třetím čtení řekněme, nedohodli jsme se, je to hloupost, ty pokuty necháme tak, jak jsou v současné době v tom zákoně. Ale nebraňme tomu se o tom zákonu nějakým způsobem bavit a přicházet s argumenty ze záchranné služby, a pokud budou ty argumenty jasné, tak já potom ten zákon nebo tu novelu také nepodpořím. Ale chybí nám statistika, chybí nám údaje, tak abychom se správně rozhodli.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Zahradníka a připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem taky pod tím zákonem podepsaný a také chci vystoupit s tímto příspěvkem. A teď zakazujeme takovouto věc, poměrně komplikovanou. Každý máme nějakou zodpovědnost. Zmiňujete jedno dvě piva.
Já se chci zeptat, pane kolego, jak rozeznáte ty zkušené a nezkušené. Já to tedy nevím.